Pokud se podíváme na nerovnosti v důchodech, které vyhřezly právě díky této mimořádné valorizaci, ale hlavně na demografickou křivku naší republiky, která je v Evropě sice z hlediska porodnosti mírně nadprůměrná, ale z hlediska budoucnosti průběžného důchodového systému nedostatečná, je potřeba podívat se velmi vážně a obezřetně, hlavně tedy motivačně, na podporu rodin. Myslím, že to je právě klíčová otázka zachování stability celého systému. Podpora porodnosti souvisí s celou řadou aspektů, s našimi nějakými hodnotami, které vyznáváme, ale také podporou bydlení, zaměstnávání, školství. My jsme viděli, že tato vláda přidala například přídavek na dítě. Proto mě mrzí, že jsem v materiálech, které předložilo Ministerstvo financí, nevyhledal konkrétní položku týkající se prevence rodinné politiky. Tam příjmy se navyšují o 9 miliard, výdaje celkem o 26 miliard korun. A proto mám tady první otázku, pane ministře.
Děkuju. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní předsedkyně Alena Schillerová.
Ono to tak není, já vím, že to tam řídíte na té vládě. Ale když jste poslal předběžný návrh rozpočtu v červnu, vedli jsme tady o tom debatu, tak jste tvrdil, že to je nějaká jenom úřednická verze. Teď zase tvrdíte, že to je věc vlády. Namaloval jste si 270 miliard marketingových, to vám do toho prostě nevyšlo. A další ministři zaskočení. Je to tak, že jste to tam měl mít, a prostě to tam nemáte.
Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.
Já mám vlastně rád paradoxy, protože to je docela vtipné. Jsem tam do počtu a všechno řídím... Podle mě ani jedno, ale z těch dvou tvrzení by mělo platit jenom jedno. Nemůže to být tak, že jste do počtu a pak všechno řídíte, v jakémkoliv kolektivu nebo v jakémkoliv orgánu. Já neříkám, podle mě není pravdivá ani jedna věta, ale pokud si myslíte, že jedna je pravdivá, tak nemohou platit současně. To opravdu nemůže. To prostě si musíte vybrat. To je první věc. Když budu nějaké potřebovat, tak si vyberu školitele sám, objednám si to a ten mě bude edukovat. Pokud ano, tak to řešte.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.
Rozumím tomu? To jsem se chtěl ujistit, protože já jsem nad tím strávil dva dny. Tady mám prostě plusy, minusy a tak dále, tak jsem jenom chtěl vědět, zdali se bavíme o kterém rozpočtu. Děkuju moc.
Paní předsedkyně, vaše dvě minuty.
No, pane ministře, já vás neškolím. Já jsem členka této Poslanecké sněmovny, byla jsem sem legitimně zvolena tak jako vy, a vláda je povinna se zodpovídat Poslanecké sněmovně, takže já mám právo vám klást dotazy. Ale prostě neříkejte mi, že tady vás nemám školit. Já mám právo se ptát. Mám stejně hodnotný mandát, jako je ten váš.
Takže já, když jsem byl v opozici a kladl jsem vám otázky, tak jsem vás trénoval. Já s tím souhlasím, já také odpovídám, seč můžu.
Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka. Než mu předám slovo, dovolím si přečíst omluvy.
Já jsem myslel, že moje vystoupení bude desetiminutové, že se budeme věnovat rozpočtu 2022, že to bude krátké, věcné, měl jsem připravenu dokonce jednu věc, za kterou jsem chtěl i pochválit nebo spíš poděkovat, druhou, kde jsem si chtěl trošku rýpnout, a mohlo to být velmi rychlé. Já mám pocit, pane ministře financí, že vám to vládnutí vadí, že jste v situaci, ve které jste nikdy nechtěli být, a že vás trápí to, že musíte rozhodovat, že musíte hledat řešení. Já už to snad ani nebudu komentovat, protože jiní tak činí, jiní vás upozorňují na to, že říkáte nepravdu, v některých případech že natvrdo lžete. Ale připomenu jednu věc. Připomenu to, že když se oháníme nebo oháníte energetickou bezpečností, tak si musíme uvědomit, na čem je založená. Je založená na ceně, je založená na diverzifikaci zdrojů a je založená na dostupnosti. Tak se pojďme podívat, jak se s tím perete, s tou energetickou bezpečností. Cena - fiasko, pane ministře. Druhá oblast energetické bezpečnosti je diverzifikace zdrojů.
Ale co mě zaujalo, bylo to B, ta druhá věta, pane ministře. Zároveň uvedl, že ministerstvo má téměř plán pomoci pro domácnosti i firmy. Vypne to, zapne to, to všichni víme. Je to strašné, samozřejmě. Jakým způsobem? Necháte tam všechny stát - a teď budu ironický, to určitě poznáte - a necháte je tou energetickou zbraní od Putina sekat hlava nehlava? A pan ministr Síkela v tom hraje první housle.
Děkuji za dodržení času. Máme tady další tři faktické poznámky. Teď v tuto chvíli pan poslanec Richard Brabec, připraví se Berenika Peštová a pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Všechny vás zdravím. Další přihlášený je pan ministr Stanjura, máte slovo.
S plnou vážností na mikrofon tady říkám, že do 30. dubna je zajištěn dostatečný objem energií. S plnou vážností. A nebudu říkat, že zima končí 21. března kalendářně. S plnou vážností to říkám a zopakuji. Opravdu nemám ve zvyku komentovat neúspěšná obchodní jednání ve smyslu, že k té dohodě nedošlo. Kdyby to bylo tak výhodné, tak jsme to samozřejmě udělali. Já si myslím, že není pravda, že v pátek nebude nic, možná to bude až v sobotu, já nevím, kdy ta rada skončí, není v Praze, ale je v Bruselu, ale to je jenom detail. Vzhledem k našemu energetickému mixu jsem přesvědčený, že pro nás je výhodný a že takový návrh budeme podporovat. Máme svoje návrhy a jednáme o nich trpělivě s našimi partnery.
Ne, vy to řekněte nám. Vy nám to řekněte, jak byste dělali. Investice. Nejsou mimochodem vůbec rozvrácené, přečtěte si komentáře odborníků a podívejte se na čísla Eurostatu. A kde je nějaký náznak řešení strukturální deficitu? My jsme to neslibovali, my jsme měli plán konsolidace veřejných financí. To je vaše zodpovědnost.
V té době jsme zvažovali dva sektory a nakonec jsme dospěli k návrhu na tři, ale ještě vláda nerozhodla, v jakém tvaru to předloží Poslanecké sněmovně a Senátu. Je to česká specialita? Je to výmysl naší vlády? Není a přistupuje k tomu více a více států. Samozřejmě je to zatím jenom headline jako u nás ve smyslu: musíme porovnávat konkrétní řešení a konkrétní sazby. Co je špatné na myšlence - je to mimořádné - na určitou dobu tyhle mimořádné zisky zdanit a použít na kompenzace? Je to řešení jiné, my ho nepreferujeme. My říkáme, že má existovat solidarita s těmi, kteří díky vnějším okolnostem mají mimořádné zisky. Na tom není žádné porušení předvolebních slibů, nic takového tam není. Anebo řekneme: Ne, nechte si ty zisky a my prohloubíme schodek veřejného rozpočtu. To jsou podle mě tři možné varianty. Říkám to dopředu, než jsem ten návrh načetl, směřuje to k řádné Poslanecké schůzi, nesměřuje to k žádným brzkým termínům nebo mimořádným schůzím.
Padl z vaší strany tedy nějaký návrh? Nyní tu mám faktickou poznámku, se kterou je přihlášena paní poslankyně Margita Balaštíková. Určitě. Má někdo problém, když budeme pokračovat v jednání? Nevidím žádnou námitku, takže v tuto chvíli s faktickou poznámkou paní poslankyně.
Každá liška chválí svůj ohon, takže mě nepřekvapilo, že samozřejmě pan ministr financí chválí svoji novelu. Myslím, že možná dneska to taky padlo, že nikoho nenechá vláda padnout, já jenom tedy upozorňuji, že ty pády už nastávají. Ale pan ministr financí tady hovořil o tom, že nehrozí žádný kolaps v zimě.
Vidím tady faktickou poznámku, pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.
Vláda rozhoduje o rozpočtu. Já vím, že vám to nepřijde, možná je to jiné pojetí. Spočetl jste si někdy akce, které jste podepsali za vás, s časovým harmonogramem, a porovnal jste to se střednědobým výhledem? To je po nás potopa! Podepíšu smlouvy a nenapíšu ty peníze do příštích let. A starejte se někdo, až přijdete!
Pane ministře, čas! Paní předsedkyně, máte slovo.
Já jsem nezvolila jediný hanlivý příměr, když jsem mluvila k vám. A pane ministře, neříkejte, že schodek bude 270 miliard. Vaše vláda to ještě neschválila a reportáž České televize jste asi včera viděl, že hlavní prioritu vaší vlády - energetický tarif 50 miliard - tam nemáte a další perly tam ještě asi najdeme. Takže prosím, neříkejte to! Neříkejte to!
Děkuji za dodržení času. Vaše vystoupení vyvolalo další faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.
Představme si teoreticky, že sem přijdu a budu říkat poslancům či poslankyním opozičních stran, jak už zaznělo z úst jednoho poslance, nevystupujete nebo neříkejte tohle. Řekli jsme, že mimořádné příjmy budeme používat na mimořádné výdaje. To není žádná legrace. Ta částka nebude menší, bude spíše vyšší. Kdo chce, to pochopí, kdo nechce, tak láme rukama a říká: Není to možné.
Děkuji za dodržení času.
Děláte si legraci, pane ministře? Děláte si legraci tady z Poslanecké sněmovny? Poslanecká sněmovna schválila zákon o energetickém tarifu, vláda schválila příslušné nařízení a vy jste povinen, povinen! podle rozpočtových pravidel to dát do výdajové strany a poslat vládě, která o tom samozřejmě potom bude jednat. To snad nemyslíte vážně!
Také děkuji za dodržení času.
Zvýšený hlas neznamená, že řečník má pravdu. To je prostě pravda. Takže všechna nařízení vlády, která vláda schválila, jsou buď v novele, nebo v návrhu státního rozpočtu. Parametry úsporného tarifu na rok 2023 schváleny ještě nebyly, to je normální. Takže do 30. září sem přijde rozpočet. Pak si můžeme říct, jestli tam mandatorní výdaje jsou, nebo nejsou, zda máme jiné politické priority, kde vidíme příjmy nebo výdaje a podobně. Myslím, že to tam zůstane i po projednání vládou, že se tam nic v tom nezmění, co se týče plateb za obnovitelné zdroje.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Já bych vás požádal, abyste mi nevkládali do úst něco, co jsem neřekl, a pak to nekritizovali. Kritizujte to, co jsem skutečně řekl. Co nehrozí? Řekl jsem, kolik máme v zásobnících a kolik máme nasmlouvanou kapacitu v LNG terminálu, to znamená, pro zimu máme zajištěný plyn a proudí do České republiky každý den včetně dneška. To, že neproudí Nord Stream I, je úplně něco jiného. A vlastně ta čísla potvrzují mé tvrzení, ne vaše. Ano, mají vyšší příjmy, ale mají i v absolutní částce nižší podporu na dítě, to znamená nejenom v absolutní částce, ale i v relativní částce je to nižší. Omlouvám se.
Děkuji mnohokrát. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, první pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Za prvé, faktickou k panu ministru Stanjurovi. A v neposlední řadě jsem před asi hodinou četl, že pan ministr Síkela vyndal zastropování cen plynu z jednání v pátek s energetickými ministry, což pro mě je překvapení, ale budiž. To snad on nemyslí vážně, pane ministře Stanjuro. Děkuji.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je paní Berenika Peštová. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
To jsou dvě úplně jiné věci. To spolu vůbec, ale vůbec nesouvisí. Proč jako Česká republika nepodporujeme myšlenku zastropování cen ruského plynu? Ale co podporujeme, je odstřižení cen elektřiny od cen plynu - ale to je úplně jiná věc. Tady to nesouvisí se zastropováním cen pro domácnosti nebo pro firmy v České republice. Takže, prosím, je to úplně jiné. Já jsem jasně říkal, že k tomu, aby kompenzace nebyly příliš drahé pro všechny země, je lepší mít aspoň nějaký minimální základ na evropské úrovni, a jasně jsem říkal, že si myslím, že nám to nebude stačit a doplníme to opatřeními na národní úrovni. Jak budeme řešit cenu ropy? Jak budeme řešit dovoz ropy? Jak budeme řešit dovoz nafty a benzinu? V tom prostě soběstační nejsme! Tak nám řekněte. Tak co je na tom tak směšného, ironického, pitomého, že se snažíme najít nějakou dohodu mezi členskými státy?
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První - pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Richard Brabec. Pane poslanče, máte slovo.
Pan ministr Stanjura strašně nemá rád, když se mu vkládá do úst něco, co potom ten druhý kritizuje. Já jsem nic neironizoval, očekávám od vás omluvu, protože to není pravda. To je všechno.
Zvedla se o 9 korun, logicky, protože připočtete ke stávající cenové úrovni zvýšenou daň. A vždycky je potřeba i ten balík pomocí jiných vlád posoudit nejenom vcelku, ale v konkrétních. Takže myslím, že by to byla užitečná informace do té debaty, kolik který stát pomáhá, co se od toho počítá nebo ne. Ale jak jsem říkal i v minulých letech, počkejme na závěrečný účet investic na konci roku. Je to nějaký indikativní ukazatel, ale ten konečný ukazatel bude na konci roku. Už to není tak dlouho, tak já myslím, že vydržíme. Sníží se, to je přece jednoduché. Kdybychom nezvýšili ani výdaj a měli jsme zvýšené příjmy, které poctivě přiznáváme, tak by se snížil schodek státního rozpočtu. Kdyby to bylo naopak, tak by bylo pravdivé tvrzení, že zvýšené příjmy se používají na snížení schodku. To vede ke zvýšení schodku v letošním roce, nebo ke snížení? Debata by byla mnohem pohodlnější, snazší pro nás všechny, kdybychom měli přebytkové státní rozpočty. A doby, kdy byly nulové úrokové míry, jsou nenávratně pryč a myslím, že se nevrátí. Všichni, kteří se zaobírají finančními trhy, bankovnictvím, říkají, že tohle byla spíš anomálie, že tak dlouho vydržely tak nízké úroky. Tak buď je kritika, nebo pochvala. Obojí v jednom je docela zvláštní a já se k tomu nebudu přidávat, k tomu hodnocení. Není pravda, že to je restriktivní rozpočet, že zvyšujeme deficit. To je úplně zmatení pojmů, mě to úplně rozčiluje. To není politický postoj, to jsou jenom fakta. Politický postoj je, že říkáme, kde mají být priority, kolik tam máme poslat, jestli tady, nebo tady. Nikdy to není depresivní, a kdyby tam byla nula, tak je to neutrální, kdybychom snižovali schodek, tak je to restriktivní. Tak to prostě je, a když ty pojmy takhle zamícháme, tak se v té debatě ztratíme.
To zadání probíhalo a ta analýza probíhala...
Paní ministryně, ten čas samozřejmě, po který to teď bylo přerušeno, nastavím.
Děkuju. Ta analýza probíhala celý loňský rok. A možná kdyby pan kolega Vích častěji chodil na výbor pro obranu, tak by ty informace měl a nenechával by tady pana Okamuru povídat úplné nesmysly a lži a urážky.